Pokud dále tato vláda povede naši zem, velmi brzy bude akutní nedostatek také antidepresiv. Kolegyně, kolegové, uvedl jsem skutečně jen pár příkladů neschopnosti, ale mohl bych jich uvést daleko větší množství. Nebyla by to obstrukce, byl by to prostý seznam nedodělků, ignorací skutečného stavu a lajdáctví ministrů, kteří vstoupili do vlády s jediným tématem a cílem. A cíl této vlády? Ale vzkvétat naše země může. Kdyby tuto zemi řídili lidé se zkušenostmi s hospodařením ve vlastních firmách, úspěšní manažeři, lidé s vizí a hlavně lidé, kteří vidí dál než na špičku svého vlastního nosu. Anebo se, vážená vládo, konečně projděte po ulicích českých a moravských měst, brzo pochopíte, že bez ochranky by to byla asi velmi trudná procházka. Proto prosím, doslova vás prosím, nepřekážejte těm schopným, co to po vás budou dávat hodně dlouho do pořádku. A vy, kolegyně, kolegové poslanci, myslete na ty, kteří vás volili a kterým jste se zavázali pracovat ve prospěch českých občanů a naší země. Pojďme prosím agónii této vlády ukončit a vyslovme jí dnes konečně nedůvěru.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, průměrné školní hodnocení vlády Petra Fialy za loňský rok se pohybuje v anketách a dotaznících mezi obyvateli naší země mezi trojkou a čtyřkou. Sám se přikláním k tomu, že vládou spíše dostatečnou než dobrou. V loňském roce došlo nejprve k razantnímu navýšení cen pohonných hmot a poté také k raketovému růstu cen plynu a ostatních energií.
Pan ministr se hlásí se svou faktickou poznámkou a bude reagovat.
Děkuji za slovo. Jsem rád, že jsem takhle vyzýván. Já jenom jsem si udělal takovou lehkou statistiku. Proč? K silně erozně ohroženým oblastem. Pracujeme na tom. A předpokládám, že během prvního pololetí budou zemědělci mít dostatek informací, a to řešení je již na cestě.
Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Margita Balaštíková, potom pan poslanec David Pražák a následně Jiří Mašek. Nyní pan poslanec David Pražák a potom pan poslanec Jiří Mašek.
Jenom já, pane ministře, to kvituji a děkuji za tu erozi. My to potřebujeme opravdu vědět v létě. Byli nejistí, co vlastně budou moct dělat po Novém roce, nebudou, co bude zakázané, co bude povolené. Do konce roku už ne.
Od 12 do 18 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Lenka Dražilová. Na celý jednací den z důvodu zahraniční cesty se omlouvá pan poslanec Jan Hrnčíř. Od 11 do 12 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Michal Kučera a od 14 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jan Lipavský. Máme 12.57 a já zde mám dvě přednostní práva, nejprve paní ministryni Helenu Langšádlovou a potom pana předsedu Radima Fialu. Dávám návrh s postupem.
Ono to bude asi tím, paní poslankyně Jermanová, že vy máte také jenom informace z jedné strany, protože díky tomu, jak jsme komunikaci zvládli...
Dobrý den. A v každém případě jste mohli v tomto roce, pokud se vám tam třeba něco nelíbilo, myslím tím v minulém roce, si to ještě doupravit. Nebylo nám to samozřejmě blízké ve smyslu toho, že jsme úplně detailně neznali jejich problematiku, potkávali jsme se s nimi a troufám si tvrdit, že jsme je zachránili. To neříkám ve zlém, to je prostě realita, protože ono se do značné míry jednalo o obchodní aktivity, byla to malá divadla, umělci, umělkyně, spolky, byli to různí organizátoři kulturních akcí, a na Ministerstvu průmyslu jsme počítali s touto podporou, všechno bylo vypsáno a měli jsme na to i dostatečnou rozpočtovou rezervu. Navíc jste si rozpočet přepracovávali kompletně vy, takže jste si tam v klidu mohli zahrnout jakoukoliv podporu. Bohužel za mnou jako za poslancem potom chodili kulturní činitelé celé první pololetí roku 2002, že jste je hodili přes palubu, a to je škoda.
Srdečně zdravím a mám tam přihlášenou s faktickou paní poslankyni Balaštíkovou. Ano, pan poslanec Juchelka se pak připraví následně. Také děkuji za dodržení času. A nyní pan poslanec Juchelka.
V tuto chvíli můžu říct, že jsme pozvali samozřejmě i Ministerstvo vnitra i pana vládního zmocněnce Klímu, pozvánka odejde během dnešního dne nebo příštího týdne. Poněvadž je to opravdu skandální. Sto milionů dát médiím, která jsou poslušná a která budou kvůli těm penězům muset být poslušná, je skandální. A samozřejmě příprava změny trestního řádu ohledně dezinformací, abychom měli nějakým způsobem strach a cenzuru v naší demokratické společnosti - a hodnotou, velkou hodnotou každé demokracie je svoboda slova - je taktéž skandální. A v tuto chvíli už ji tady máme. V tuto chvíli už všichni občané, poslanci, média a novináři mají svou vlastní kontrolku blikající, co mohou a co nemohou říkat, co je a co není mainstream, co jde po proudu a co jde proti proudu, protože jim to vždycky přináší problémy, minimálně, minimálně velikánská hate speech.
Já děkuji. Nyní je pan poslanec Lubomír Brož přihlášen a potom paní poslankyně Pokorná Jermanová se může připravit. Prosím, pane poslanče.
Pane ministře, já mám také několik připomínek k vašemu vystoupení. My jsme se setkali v některých debatách před volbami, padala tam spousta zajímavých nápadů neotřelých. Ale hlavně si myslím, že bychom kulturní hodnoty měli zprostředkovat a umožnit mladým lidem. Co se v tuhle dobu vrátit k tomu?
Já využiji ty dvě minuty na dotaz na pana ministra. Pane ministře, jak se stavíte k tomu, že pan ministr Stanjura chce v podstatě zdražit vstupné do divadel tím, že budeme hýbat s těmi sazbami DPH? Já si myslím, že to je další hřebíček do rakve, další hřebíček do rakve financování kultury. Já vím, že se smějete. Určitě ředitelé těch divadel a příslušných organizací se také smějí, když uvidí, jaký propad v těch rozpočtech budou mít.
Já děkuji za slovo. A já opravdu považuji za velmi neférové a chtěla bych tady teď vyzdvihnout pana ministra kultury, že přesně takto to mohlo vypadat, že jsem mohla reagovat na ministra vnitra bezprostředně, asi bych se pak už do té rozpravy nepřihlásila. Já bych byla hrozně ráda, kdybyste mně řekl, kolik současná vláda dala finančních prostředků do Karlovarského kraje na obnovu Císařských lázní.
Matky samoživitelky, penzisty, na nějaký hospic, jako proč ne? Já bych ho k tomu chtěl i vyzvat. A to je teda ta statistika. Takže z mého pohledu opět pan ministr vnitra nezvládá situaci personálně, prostě máme, zvyšuje se nám počet vražd, zvyšuje se nám počet trestných činů. Něco se nám schovává do přestupků, ono se s těmi statistikami dá krásně prostě hýbat tak, aby nám to nějak vyšlo. Já jsem to nazval migrace, Ukrajina, převaděči, trestná činnost státních příslušníků Ukrajiny. Když vypukl ten válečný konflikt, kdy Ruská federace napadla samostatný suverénní stát Ukrajinu a my jsme se vždycky k tomu... Snahou by mělo být, aby se ten válečný konflikt ukončil nějakým příměřím, aby neumírali lidé ani na jedné straně fronty, protože prostě já tobě dám facku, ty mi ji vrátíš, a už to prostě nemá žádné ratio, a prostě v 21. století v Evropě by se takovéto věci dít neměly. Udělal se ten lex Ukrajina 1, jak jsme ho nazvali, prostě velice rychle, ušilo se to jakoby horkou jehlou - ale já chápu, že to byla horká jehla, byl to ten první nápor po tom začátku toho válečného konfliktu. Budou přicházet nejenom ty maminky, jak tady pořád slýcháme. My jsme říkali například, že budou přicházet i lidé, kteří mohou mít nějakou kriminálně závadovou minulost. Jako jsou Ukrajinci a Ukrajinci a samozřejmě ti lidé také přišli. Je to materiál, který jsem si stáhl z Ministerstva vnitra a z veřejně dostupných zdrojů, kde se hovoří: Migrační krize. Policie České republiky zajistila za rok 2022 22 000 nelegálních migrantů. Policie zadržela podle předběžných údajů celkem 250 převaděčů z různých zemí. Vévodí však zejména Ukrajinci, následují Syřané, Gruzínci, ale i také Češi. Říkal: Já vás musím vydýchávat, jsem vás nikdy neviděl, vy tady nasadíte, že přijdou i kriminálně závodové osoby. Takže lex Ukrajina 3 jsme schválili též. Nemáme přehledy, nevíme, kde ti lidé jsou. Prostě stojí to státní rozpočet poměrně dost peněz. Nebyly jednotné evropské systémy. Pan ministr říkal, že to je jenom nějaké promile, ale i to nějaké promile tady bylo. "Návrh je ve stavu překotných příprav."
Pan poslanec Jan Síla ruší svoji přihlášku do obecné rozpravy. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Viktor Vojtko a připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. A vzhledem k tomu, že to téma opravdu i českou vládou bylo uchopeno a pracuje se na něm velmi aktivně, máme ty odborníky na umělou inteligenci, tak já zase naopak jsem pro, aby ta vláda důvěru měla. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji a faktická poznámka pana poslance Zlínského.
Já si toho vážím, že tomu rozumíte, uznávám to, ale zase vy musíte chápat můj pohled, protože já se na to dívám pohledem toho, co jsem zpravodajoval, a tam ta nebezpečí vidím. Tak jsem já analyzoval ten Evropský prostor pro zdravotní data. A co se týká toho, že se to řeší na evropské úrovni, to je hezké, ale vy víte dobře, že já nejsem velký příznivec Evropské unie.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Zdeněk Kettner a připraví se pan poslanec Roman Kubíček.
Děkuji, pane předsedající. Byla slibována nová politická kultura, čistota politiky - a pod to se podepíši, myslím si, že každý člověk v této republice byl rád, kdyby tomu tak skutečně bylo. Mluvili jsme o tom, že vláda slibovala čistotu. A my tady máme kauzu Dozimetr. Pak slyšíme, že vlastně je to naprosto v pořádku, protože ti dotčení po nějaké době se rozhodli rezignovat. Za mě by ta nová politická kultura byla skutečně taková, že by se ta kauza Dozimetr tady vůbec neobjevila. Za další, pořád tady... neustále slyším nějaké dělení na demokratické a nedemokratické strany. Já jako poslanec stále věřím v nestrannost soudů, ve funkčnost právního systému. Chce mi tady někdo v této Poslanecké sněmovně namluvit, že kdyby tady zasedla nějaká nedemokratická, skutečně nedemokratická strana, že by se vůbec dostala k volbám? Takže bych byl rád, kdybychom se tady zdrželi podobných nesmyslných a nepravdivých útoků. Naše strana má v názvu "demokracie". A nejsme jediná strana, která ten název má. A já pak koukám, co vlastně ta vláda prosazuje - a nezlobte se na mě, je to všechno možné, jenom ne demokratické. Máme tady nerespektování volebního výsledku. Zase jenom na základě něčeho vyfabulovaného, že tady je nějaká demokratická strana, a proto nedostane žádnou funkci ve Sněmovně, tak jak byla celá léta zvykem. Takže nerespektujeme volební výsledek, vůli voličů. Pak tady máme blokování webů, máme tady KRIT, máme tady dotování spřízněných médií. Já, když jsem v roce 1989 cinkal těmi klíči, tak by mě v životě nenapadlo, že se tady vrátí takové věci jako vyhazování z práce na základě nekorektních názorů. Ale kdo to určí, co je to, nekorektní názor? Já jsem si myslel, že tady existuje svoboda, názorová svoboda, a pokud neporuším zákon v tom, že nabádám k trestnému činu, pokud někomu nenadávám, neubližuji, tak vlastně mohu svobodně projevit svůj názor. A my tady máme propuštění pana profesora Druláka. Je to profesionál se vším všudy.
Bělobrádek Pavel: Taktéž omluven. Tímto jsme hlasovali všichni. Prosím tedy ověřovatele, aby mi sdělili, jaký čas potřebují k zjištění výsledku hlasování.
Nyní pan předseda.
Řekl to naprosto správně. Bohužel, neznáte jednací řád. A já vám řeknu ten důvod. Přesně v souladu s jednacím řádem. Tak jenom na vysvětlenou, pokud jste tuto informaci nedostala, tak vám ji říkám. Takhle to je a nešlo postupovat jinak. My jsme se skutečně večer dohodli i s vaší předsedkyní paní Alenou Schillerovou a postupovali jsme od večera potom jinak. Předtím nešlo postupovat jinak. Ale já jsem se hlásil, chtěl jsem zareagovat svou faktickou poznámkou, vaším prostřednictvím, na pana kolegu Juchelku. Jenom mě mrzí, že tady pan předseda evidentně zneužívá k politickému střetu něco, co není pravda, a já ho vůbec nepodezírám z toho, že by to nevěděl. On to samozřejmě moc dobře ví. Žádný zákon o dezinformacích neexistuje, není napsán. Vláda to téma otevřela, ale není doprojednáno ani na té odborné, ani na té koaliční politické úrovni. Nicméně pane předsedo, neříkejte tady něco o tom, že vláda má napsaný zákon... A že tady bude dávat náhubky nebo něco podobného, protože to není pravda.
Já samozřejmě budu reagovat i na pana poslance Výborného, svého ctěného kolegu, vaším prostřednictvím. Víte, my jsme se mezi Vánocemi dozvěděli kusé informace o tom, co vládní zmocněnec pro média připravuje. A myslím, že to znejistilo nejen všechny poslance, kteří skutečně ctí demokratické hodnoty, ale taktéž to znejistilo novinářskou obec, která skutečně se snaží ty informace dávat objektivně, vyváženě, tak, jak to ona sama vlastně cítí a jaká je jejich profesní čest. Jenže ono se to jakoby poprvé takhle netvářilo. Poprvé to bylo, že prostě pan Klíma má tady materiál. Ten materiál předkládá na vládu a ta by ho měla schválit, protože tak to je. Takže samozřejmě, já jsem rád, že právě pod tlakem veřejnosti, pod tlakem opozice i pod mým tlakem se tady toto změnilo, tady tento názor, a můžeme o tom začít konečně diskutovat. Samozřejmě já to chápu a chápu vaši argumentaci, ale vy jste ti, kteří začali s tím, aby pošlapávali, jak říkám, tu jednu z velikánských hodnot demokracie a to je svoboda slova.
Děkuji za dodržení času.
Tak jenom v rychlosti tři reakce. Já chci zdůraznit, že v žádném případě nechci spekulovat o nějakých návrzích, které probíhají, vždycky se vyplácí komentovat teprve rozhodnutí a vést ta příslušná jednání. Takže jakákoliv zvýšení činnosti by se jich netýkaly. Já to jenom podotýkám, že se na mě obracíte jako na ministra, tak to chci doříct. Co se týká dotazů paní poslankyně Mračkové Vildumetzové. Ministerstvo poskytlo podporu 400 milionů na Císařské lázně. Tu podporu považuji za finální. Ministerstvo financí za působení paní ministryně Schillerové... Bohužel paní ministryně Schillerová a vaše vláda zapomněly na naplnění jiného důležitého závazku. Pan ministr Ilja Šmíd v první polovině roku 2018 podepsal memorandum o podpoře té koncertní hale v Ostravě. Takže tento unikátní projekt podpořen nebyl, tak já to splácím. A bez jakýchkoliv politických souvislostí. Jenom to dodávám, ale považoval jsem za potřebné dodat tuto věc. A chci jenom upozornit, že paní poslankyně Levko pořádá seminář o veřejné kulturní instituci, tak paní poslankyně... ... Pokorná Jermanová, určitě tam přijdete a budete klást dotazy.
Děkuji za odpověď. To je odpověď a to je fakt. Já bych jenom chtěla říct, že Karlovarský kraj má v rámci rozpočtu, v rámci daňových příjmů dostane zhruba 3 miliardy. Myslím si, že se k tomu tato vláda měla postavit čelem a měla tam dát další finanční prostředky, když se tedy přišlo s nápadem, že se tam ještě udělá unikátní koncertní sál. V tuto chvíli mi dovolte ještě reakci na pana Výborného. Musím říct, že hovořil relativně korektně. Docela i ten tón musím nějakým způsobem pozdvihnout. Ten důvod byl ten, že naše paní předsedkyně klubu za vámi šla a řekla, že pokud už je vás tam tolik přihlášených, tak aby se udělalo zipování, to za prvé. A za druhé, abyste otevřeli rozpravu! ... jakým způsobem to obejít. A tu cestu jste našli tak, že jste odevzdali předsedající schůze lístečky, na které jste napsali, že se přihlašujete s přednostním právem před otevřením rozpravy. Hledali jste prostě cestu, jakým způsobem tu rozpravu neotevřít. A pořád si stojím za tím, že je to na předsedajícím.
A nyní s faktickou paní poslankyně Pokorná Jermanová. Připraví se pan ministr Baxa.
Pane ministře, já samozřejmě vím, že vaše příspěvkové organizace jsou osvobozeny od DPH. Ale v systému existují jiné organizace, které soukromě podnikají. Jsou to komerční divadla, komerční koncertní sály a další galerie a tam se jich to výrazně dotkne. A co se týče toho semináře.
Spíš mi to připadá z vyjádření některých ministrů, že tady zatím jenom harašíme zbraněmi, a není to úplné řešení. Není to jednoduchá situace. My si musíme tady politicky říct, jestli chceme tyto osoby začlenit, aby se staly našimi spoluobčany. Ti lidi jim budou chybět na té Ukrajině. Jinak ten Ukrajinec jako osoba mimo Evropskou unii... Prostě jsou tam hluboká přístupová jednání, bude to trvat dekády. Jak tam můžou být například Piráti se svými názory s KDU-ČSL. Ale chápu, že to dalo nějakou logiku. U pana Hladíka, já už to nechci, protože já jsem to interpeloval a hovořili o tom i kolegové přede mnou. To jsou takové ty náhody, že někdo náhodou si otevře inzerát, koupí dům, náhodou potom zrovna se tam dělá nějaká cesta, která stojí nějakou částku peněz. Prostě to je takový soubor náhod, který potom ty lidi... Já netvrdím, že pan Hladík, samozřejmě pan Hladík je dneska v roli svědka, pan Hladík byl ve své době v roli podezřelého v počátku, což úplně neřekl médiím. Pak se překlopil zpátky do role svědka, ale to se pořád šetří, ta věc, to znamená, pan dneska náměstek na Ministerstvu životního prostředí, kdy to bylo obejito, protože pan prezident řekl, že ta věc se bude šetřit několik měsíců, a prostě odmítl jmenovat pana Hladíka jako nominanta KDU-ČSL do pozice ministra životního prostředí, tak se to prostě obešlo. Oni je vezmou do městské policie, vezmou je kdekoliv jinde, vezmou si peníze od státu a stát přichází o profesionály. A ukazuje to, že vlastně ta trestná činnost se nám zvedá i z důvodu toho, že ti policisté odcházejí.
Pořád jsou tady prosazovány věci jako korespondenční volba. Pokud tu korespondenční volbu zavedeme, tak už dopředu zase znevěrohodníme v očích občanů ty volby jako takové.